Pokud jde o etický a právní aspekt, musíme říci, že Ministerstvo zemědělství je skutečně garantem za výrobu potravin. Vyloučení střetu zájmů je proto žádoucí, aby se dozorem nad zdravotní nezávadností zabývala nezávislá složka státu. A samozřejmě nesmíme zapomenout na dozor nad celým pracovním prostředím.
S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Balaštíková. Váš návrh jsem zaznamenal. Prosím. Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já vnímám to, co řekl zpravodaj. Jenomže jak všichni víme, o stažení návrhu se musí hlasovat. Jsou to jenom slova na podporu toho, aby pro stažení toho zákona všichni hlasovali.
To ale není ještě to nejdůležitější. Zavádí restituenty odškodněné pozemkem a restituenty odškodněné finančně po uměle stanoveném datu a de facto je staví na úroveň spekulantů s pohledávkami, kterým bylo na základě novely zákona v roce 2005 vycházející z výše uvedeného usnesení Ústavního soudu odňato právo na náhradní pozemek a ponechán pouze nárok na finanční náhradu, stejně jako je tomu u navrhované novelizace, která se ale týká jenom přímých restituentů a jejich dědiců. Pro dokreslení vážnosti situace: Přímí restituenti, kterým byl náhradní pozemek vydán na základě veřejné nabídky, přímí restituenti, kteří za tento nárok přijali jiné plnění, peníze, směnky, akcie a tak dále. Nezanedbatelná je i ztráta hodnoty těchto nároků působením času, inflace a růstu cen nemovitostí, které fakticky reprezentují výši tohoto nároku. Lze si představit, že v případě této valorizace by mohla projít i okamžitě restituční tečka bez zbytečných soudů a mediální odezvy, kterou lze v případě přijetí takto navrženého zákona očekávat. Navíc lze uvést jako důvod i rovnost subjektů před zákonem. Tím dle mého názoru zcela jasně sděluje, že vzdání se tohoto práva a přijetí finanční náhrady může být pouze výsledkem dobrovolného rozhodnutí oprávněné osoby, a nikoli nařízení zákonem.
Čili nenavrhuji, opět říkám, žádný nestandardní postup. V šestém hlasování návrh C. V sedmém hlasování návrh D. Pochopil jsem to dobře, chápeme to i my ostatní tak dobře. Slovo je vaše.
Hezké dobré poledne. Děkuji, pane předsedající. K proceduře pan poslanec Pavera.
Ano, je to pravda. A desáté teprve bude ten zbytek návrhů E, které nebudou odhlasovány a budou hlasovatelné.
Není s tím problém? Dám o ní hlasovat.
Jsou to legislativně technické úpravy. Garanční výbor doporučuje tento návrh.
Kdo je proti? Je to hlasování 401, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 134, proti 16, návrh byl přijat.
Máme tady další, tedy třetí hlasování podle přijaté procedury.
Kdo je proti?
Teď prosím pěkně pozor.
Přestože vás mám rád, pane zpravodaji, tak vaším úkolem je přednášet stanovisko garančního výboru. Kdo je proti?
Garanční výbor doporučuje. Jsme u návrhu D. Návrh D je návrh pana kolegy Novotného, který hovoří o řešení reklamy na elektronické cigarety.
Jsou to částky, kdy tady máme tisíce nároků, které jsou do tisíce korun. To nelze vypořádávat pozemkově. To prostě musíme vypořádat jedině finančně. Takže si myslím, že ta doba je poměrně dlouhá, je předvídatelná, je konzistentní ten přístup Státního pozemkového úřadu.
Děkuji panu ministru zemědělství. Ještě faktická poznámka pana poslance Petra Bendla.
Já nebudu dlouhý, ale prosím o řádnou, ať nemusím sledovat vteřiny. Já děkuji panu ministrovi za to, že vystoupil - neučinil to, že by vystoupil pouze až v závěrečném slově, abych mohl ještě reagovat na to, co říkal. A v tom je ten průšvih podle mě. Ano, my se neshodneme principiálně v jedné věci. Přijde mi to čistější, než když stát začne jaksi kšeftovat s těmi pozemky a bude říkat "my bysme vám dali pozemky támhle, nebo pozemky tadyhle, nebo pozemky támhle někde jinde". To už umožňuje spekulaci, kterou si troufnu tvrdit, nebude mít ani vláda ani ministr zemědělství zcela pod kontrolou. To se bude odehrávat o dvě patra níž. A tam prostor pro spekulace prostě bude. Protože kdo rozhodne o tom, že ten pozemek je ten správný, a podobně? V souvislosti s tímto návrhem zákona se objevuje znovu i diskuse, jestli bylo správně v minulosti uvolnit ta předkupní práva státu na zemědělské pozemky. Jsem přesvědčený, že je dobře, že zemědělci se dostali k půdě, protože jim to umožní reálně hospodařit bez strachu, že za rok, za dva, za tři, za pět nebo za deset nebo kdykoliv přijde stát a řekne "ne, pozemky nám vraťte". Ty věci se povlečou mnohém déle. To si nemyslím, že je pro vládní priority to nejlepší řešení, ale dobrá, budiž, chcete to tak, myslíte si, že to je transparentnější a lepší. Nicméně je to moje výhrada k tomu, že kdyby se to řešilo jednokolejně s tou dozorčí radou, o které jsem mluvil, a souhlasím s vámi, že ve Sněmovně ty zprávy nehrají třeba takovou roli, možná pro ty nadšence, kteří mají odvahu si pustit jednání Poslanecké sněmovny, že to má nějaký efekt, že se tady o tom zmíníme, ale o těch zprávách se víc diskutuje na úrovni jednotlivých výborů. Tam to totiž především patří. A nechce se brát právo ostatním poslancům, aby k tomu diskutovali, tak je přirozené, že to projde Poslaneckou sněmovnou, často třeba se k tomu vyjádří dva, tři, čtyři poslanci a projde to. Děkuji za pozornost.
Pokud nikdo, tak rozpravu končím a ptám se na závěrečná slova. Ano. Potom pan ministr závěrečné slovo. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Jsou všichni spokojeni s návrhy? Zahájil jsem hlasování číslo 398 a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Otevírám další bod a tím je Pane ministře? Není tomu tak.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ten odkaz tedy odkazuje na neexistující normu.
Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Bendl. Není tomu tak, dobře. Prosím, máte slovo.
Není to pozdrav, kterým zdravím po ránu předsedu Bělobrádka, ani to zajisté není pozdrav, kterým zdraví kolegové v ANO ráno, když přijdou do práce, ale je to hláška, kterou slyšíme neustále v televizi. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, pane ministře, zákonem o potravinách a tabákových výrobcích zároveň měníme zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. S kým jsem se bavil, všichni říkají, že jsou to reklamy nevkusné, nevhodné, nechutné možná, často se vysílají během sportovních utkání, že mi často připadá, že ten sport je pouze nosičem k tomu, vábničkou, aby se na tyto reklamy dívalo co nejvíce lidí.
Nyní pan poslanec Štětina, připraví se pan poslanec Svoboda.
Dobrý den nebo dobré poledne. Čili dneska jsem si pro pořádek připravil trošku delší projev, ale nebojte se, já dodržím své zásady, že dlouho nehovořím.
Za druhé. Provozování zařízení služeb. Jedná se o novou úpravu, která v návaznosti na směrnici vymezuje zařízení služeb v drážní dopravě a upravuje práva a povinnosti provozovatelů těchto zařízení a dopravců využívajících služby v těchto zařízeních. Základním požadavkem je nediskriminační přístup dopravců k těmto zařízením. Za třetí. Za čtvrté. Přidělování kapacity dráhy. Dochází ke zpřesnění úpravy a zesouladění s unijní úpravou. Za páté. Posuzování ohrožení hospodářské vyváženosti drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách. Jedná se o novou úpravu umožňující na základě úředního přezkumu omezit přístup k drážní infrastruktuře pro dopravce, jehož služby by mohly významně narušit ekonomickou rovnováhu veřejných služeb v osobní dopravě. Taková úprava již delší dobu existuje v rámci autobusové dopravy. Úprava působnosti a postupu drážní inspekce při šetření mimořádných událostí. Jde zejména o omezení působnosti drážní inspekce na šetření mimořádných událostí, vyloučení výkonu státní kontroly a ukládání sankcí a zpřesnění pravidel pro provádění tohoto šetření. Vedle výše uvedených témat obsahuje návrh i související změny v oblasti správního trestání a organizace správy v oblasti drah zejména v souvislosti s navrhovaným zřízením Úřadu pro ochranu podnikání v dopravě, dále některé dílčí vnitrostátní úpravy, zejména v oblasti kácení dřevin podél drah a v otázce stavby drah. Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh, který vláda předložila Poslanecké sněmovně, je výsledkem dlouhé a velmi usilovné práce a četných jednání s dotčenými subjekty i orgány veřejné správy. Je nezbytný z hlediska implementace práva Evropské unie, ale obsahuje i řešení vnitrostátních problémů v oblasti drážní dopravy. Dovolte mi požádat vás o podporu tohoto návrhu zákona.
Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo.
Vážený pane předsedající, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi jenom velmi stručně zopakovat určité pasáže z výkladu pana ministra při předkládání této, respektive do budoucna k rozpravě obou novel zákonů, které se zde objevují. Základem provedení implementace směrnic Evropského parlamentu o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru jsou jeho směrnice a směrnice Rady. Je to směrnice o bezpečnosti železnic, vyšetřování nehod a mimořádných událostí na dráze. Je to liberalizace přístupu na trh, oddělení provozovatele infrastruktury a dopravce, licencování dopravců a přístup na drážní infrastrukturu. Tato unijní úprava není novinkou. Při hodnocení na unijní úrovni došlo ke změně výkladu některých ustanovení, a tím se změnily i požadavky na úpravu právních řádů jednotlivých členských států. Novela drážního zákona reaguje na výtky Evropské komise k aplikaci směrnice, která ustavuje nový úřad pro výkon státní správy a regulace přístupu k drážní dopravní infrastruktuře. Na vnitrostátní úrovni novela zohledňuje zkušenosti z praxe, kde některá ustanovení zákona o dráhách vyvolávají problémy se svou mezerovitostí, příslušnou regulací a navyšujícími se náklady zúčastněných stran. Novela zákona o dráhách reaguje také na rozšiřování elektronizace výkonu agend státní správy. Vzhledem k vysoké aktuálnosti a potřebnosti zajištění transparentních a objektivních podmínek přístupu na dopravní cestu je pravděpodobně oprávněnou potřebou vytvoření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, který zajistí chybějící článek orgánu státní správy pro plně liberalizovaný dopravní trh v železniční dopravě. Bohužel ale představená definice jeho působnosti na mě působí dojmem, že se jedná pouze o určitého arbitra vzniklých sporů mezi dopravcem žádajícím o podíl kapacity dráhy a poskytovatelem. Dle jejich tvrzení nebyly jimi vznesené připomínky vypořádány a řádně projednány v průběhu vnitroresortního a meziresortního projednání. Některé jejich obavy a argumenty jsem vyhodnotil jako oprávněné, a proto mi dovolte, abych se o nich zmínil. Změny textu negarantují práva Pro praxi je velmi nebezpečná výjimka z veřejně přístupných vleček pro těžební, zpracovatelský a energetický průmysl. Toto znemožní izolovaným provozovatelům vleček zajistit dopravcům přístup na státní dopravní infrastrukturu ve velkých vlečkových areálech. Zajištění bezpečného provozu a odstraňování následků mimořádných událostí souvisí s činností také jednotky hasičského záchranného systému. V novele opět chybí právní úprava jeho existence jako součást povinnosti provozovatele dráhy. Na dráze se nejedná o nehody, ale o mimořádné události.
Ještě než přejdeme k dalšímu bodu, dovolte, abych přečetl omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Nemá zájem. Až v rozpravě. Tak otevírám rozpravu a první přihlášený je pan poslanec Martin Plíšek.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, máme zde další návrh, který umožňuje šířeji trestat firmy či podnikatele. Trochu to navazuje na ten předchozí sněmovní tisk. Proti tomu záměru, a o něm tady často hovoří na půdě Poslanecké sněmovny, prakticky v každém svém vystoupení, pan ministr financí, proti tomu záměru nelze nic namítat. Kde končí hranice běžných úvah o daňové optimalizaci, jejímž logickým cílem je neplatit vysoké daně, a kde začíná hranice přípravy trestného činu krácení daně? Stane se podání běžného daňového přiznání zároveň přiznáním ke spáchání trestného činu? Předkládaný návrh na tyto otázky nedává uspokojivé odpovědi. Bude to mít tedy pro podnikatele likvidační charakter. Z toho důvodu poslanecký klub TOP 09, pokud neprojde již podaný pozměňovací návrh o vypuštění trestnosti přípravy z tohoto návrhu, což je jeden z pozměňovacích návrhů, tak máme problém tento návrh podpořit a pak ho nepodpoříme.
Teď to vystoupení omezím skutečně na krátký popis. A teď v tom úvodním představení, prosím, odpusťte mi ten výrok, já bych to nazval v uvozovkách takovým broukem do hlavy, o kterém bychom se měli pobavit a prozkoumat ho. Samozřejmě apeluji na čas. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. To znamená, že chce zřídit nový úřad s názvem Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, který má být úředním orgánem státní správy, pokud jsem to dobře pochopila. V čele úřadu má být předseda jmenovaný vládou na šest let. Já bych chtěla vědět, pane ministře, proč právě na šest let a proč prosazujete nezávislého regulátora, když na jedné straně nezávislé regulátory chcete rušit a na druhé straně je chcete zase znovu zakládat.
Děkuji za slovo.
Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Děkuji. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Není tomu tak.
Je to zvláštní ustanovení o dočasném odložení trestního stíhání. Já z něj přečtu jen část, protože je velmi dlouhý a velmi složitý, takže pro pochopení by měly stačit pouze zhruba dvě věty. Myslím, že z hlediska určitého principu je to průlom. Na druhé straně si nedovedu představit, ať už z morálních, anebo z praktických důvodů, že člověk, který je o úplatek požádán, slíbí ho, zaplatí ho, se následně obrátí na policii nebo na státního zástupce a dožaduje se na základě tohoto ustanovení beztrestnosti. Myslím si, že lidé, kteří už úplatek poskytnou, by tuto výhodu mít neměli, a to z několika důvodů. Naopak když ta osoba slíbí, že úplatek předá, oznámí to policii, pak může policie se souhlasem této osoby velmi dobře a na základě jejích informací ono jednání zdokumentovat. Určitě tomu předchází nějaká delší doba, mezi kterou má možnost kontaktovat policii, a to je ten cíl, který by měl zákon splnit. Jinak musím říct, že zákon jako takový podporuji. Myslím si, že z hlediska přípravy krácení daně to určitě byl bod, který byl sporný.
Pan poslanec Marek Benda se hlásí z místa. Stále jsme v rozpravě ve třetím čtení. Děkuju.
Tam už se jedná o pokus. Příprava krácení daně. Pokládám to za naprosto logické.
Takže i v tomto případě prosím o podporu původní verze.
Čili neobávám se, že by to jednání mohlo kriminalizovat podnikatele, kteří se nevinně jdou poradit o optimalizaci daně a překročí určitou hranici takové porady. To opravdu na to nedosáhnou, i kdyby chtěli, aby se stali pachateli takovéhoto trestného činu, nebo podezřelými z takovéhoto trestného činu, když se vyžaduje nejméně škoda půl milionu a více a ještě ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. Protože on už tady jednou byl, byť v jiné podobě. Takže potud ještě doplnění toho, co zde bylo řečeno, předtím než přejdeme k hlasování.
Nemá zájem. Ano, eviduji přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury.
Já bych chtěl vyzvat pana ministra, aby ještě otevřel rozpravu. Je to nefér. Je to nefér. Pokud ne, tak je to úplně jednoduché. Je to prostě zbabělost.
Pane předsedo, s tím já nic nenadělám, protože samozřejmě pan ministr má právo závěrečného slova, respektive každý navrhovatel má právo závěrečného slova.
Takže nejdříve budeme hlasovat o zamítnutí návrhu, který byl podán ve druhém čtení.
Já vás všechny odhlásím, protože bych rád zjistil přesný stav ve sněmovně. Počet přihlášených se ustálil. Kdo je proti. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Procedura je jednoduchá.
Dobré ještě dopoledne všem. Děkuji.
Tak, to je doporučení paní zpravodajky. Tak, nejdříve bychom tedy odhlasovali alternativní návrh.
To znamená, že Ministerstvo zdravotnictví v této oblasti by vlastně nemělo žádnou možnost něco dělat. Z hlediska ochrany zdraví představují stravovací služby prioritu.